Ještě než vám dám slovo, opět požádám sněmovnu o klid. Je pátek dopoledne, hlasujeme ve třetím čtení a prosím tedy, abyste věnovali potřebnou pozornost těm návrhům a vystoupením, případné debaty o jiných tématech přenesli do předsálí. Děkuji.
Děkuji za slovo. Ale nás ostatních je tady dost k tomu, aby nová sociální dávka nevznikla. Pokud si přečtete to velmi slabé zdůvodnění, proč ji máme zavést, tak musíte podpořit můj pozměňovací návrh. Víte, že dlouhodobý problém českého státního rozpočtu je neúměrně vysoká výše mandatorních, to znamená povinných výdajů, a chystáte se někteří z vás zvýšit mandatorní výdaje. A zkušenost, politická zkušenost říká, že je mnohem jednodušší zavést novou dávku než ji poté zrušit. Já mám pocit, že se občas blížíme k nešťastnému roku 2006, kdy v období před sněmovními volbami Když čtu plány paní ministryně, co všechno chce ještě udělat, jaké peníze chce ještě utratit, tak nevím, kde to skončí. Tak to zkusme zarazit hned teď, pak i paní ministryně pochopí, že už nebude chodit se zvyšováním sociálních dávek v tomto volebním období.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Mám dvě přihlášky, faktickou poznámku pana poslance Opálky a přednostní právo pana předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych jenom, ať se pohybujeme ve správných kategoriích, co to vlastně je sociální dávka. Takže nejde o sociální dávku z hmotné nouze nebo z nějakého jiného systému.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi a nyní pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Promiňte, že minutu zdržím, ale neodolám, abych jako pamětník nezavzpomínal, když jsem poslouchal pana kolegu Stanjuru -
Je tady nesmírný hluk a já neslyším, co říkáte, a potom těžko mohu reagovat na případné procedurální návrhy. A pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo, paní ministryně, po rozpravě ve třetím čtení?
Legislativně technické úpravy podány také nebyly, pokud by byly, ty bychom hlasovali jako první. Takže dále nás čeká, nebo se dostáváme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Jako první by to byl návrh A poslankyně Jany Pastuchové, potom pozměňovací návrh -
Můžeme se už věnovat proceduře hlasování, paní kolegyně, páni kolegové? Děkuji, pokračujte.
Takže další hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu B tandemu Stanjura-Pecková.
Děkuji. I když je jednoduchá, nechám ji raději odhlasovat. Zahájil jsem hlasování číslo 140 a ptám se, kdo je pro proceduru hlasování. Procedura byla schválena. První návrh. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Výsledkem tedy bude větší zabezpečení kvality pitné vody v rámci vodovodní infrastruktury, tím i ochrany zdraví našich obyvatel.
Týká se to odpovědnosti státu za negativní důsledky očkování. Všichni připouštějí, že očkování má být povinné. Zpravidla to končí tak, že se vyviní, protože ten důkaz je velice složité podat, a také postavení těchto postižených je samozřejmě v tu chvíli složité. A je to věc, která není v právním řádu evropských zemí ničím zvláštním. Navrhuji tedy to, co už bylo několikrát přislíbeno ať už na plénu Sněmovny v rámci interpelací, nebo loni v červenci, nebo konci června, začátkem července, na pracovní skupině pro očkování, kde bylo řečeno, že bude ještě do konce roku 2016 předložen návrh toho, že stát bude přebírat odpovědnost za negativní důsledky očkování. Je konec února, doteď se tak nestalo. To je tedy pozměňovací návrh, který říká, že pokud je způsobena nikoliv zanedbatelná újma, tak stát nese objektivní odpovědnost. Já si myslím, že to v každém slušném demokratickém právním řádu má svoji pozici. Dokonce se domnívám, že to může zvýšit i důvěru v samotné očkování, když stát převezme na sebe tuto odpovědnost, a že je to takový totalitní relikt v našem právním řádu, který říká - občane, konej, musíš, a pokud to, že musíš, tě nějakým způsobem poškodí, tak se starej. Já si myslím, že v tomhle případě nemůže stát opět vystupovat jako ten nadřazený, ten diktující, ten, který jenom ukládá povinnosti, ale přitom k žádné odpovědnosti se nehlásí. Další dva pozměňovací návrhy, 5859 a 5860, ke kterým se ještě přihlásím v podrobné rozpravě, se týkají zdravotních potvrzení. Byly opakovány v jednotlivých interpelacích a opět je to nenaplněný slib vlády. Je to varianta řešení, 5859 a 5860, když bude přijat jeden z nich, druhý se stává nehlasovatelným. Jeden je širší, jeden je užší.
Koalice tady prosadila velkou řadu nebezpečných věcí, které jsou snadno zneužitelné, a samozřejmě před volbami budete argumentovat tím, že se vůbec nic neděje, přece vidíte, že to není zneužíváno. Já bych vám tady mohl posloužit z pražských reálií před časem, kdy si jeden pán na Smíchově také jistou dobu něco připravoval, a teprve v následujícím období to, v uvozovkách, zúročil. Já dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona v prvém čtení. V případě, že tomu tak nebude, neprojde to, tak návrh na vrácení k přepracování. Děkuji vám za pozornost.
Já to beru, že teď dáváte druhý a budeme hlasovat postupně tak, jak jednací řád předpokládá.
On to samozřejmě ví, takže předpokládám, že to byl žertík. Chtěl bych doufat, že se v jednání ve výborech podaří vyřešit všechny problémy, protože bagatelizování problémů, že šmejdi prodávají nějaké papiňáky nějakým důchodcům, je myslím nedůstojné této síně, a proto bych vás chtěl požádat, abyste odmítli návrhy na stažení tohoto zákona a jeho zamítnutí.
Já vám děkuji. Pan poslanec Laudát.
Nebyl jsem já tím zamčeným na balkoně. Ale tam snad by měla s nimi zasahovat Policie České republiky.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rozhodně chtěl konstatovat, že otevření zákona o České obchodní inspekci není otázka policejního státu, ale je to otázka ochrany spotřebitelů. Je dobře, že ten zákon je otevřen. Jeho textace nemusí být úplně vyhovující, určitě k tomu bude velká diskuse. Takže já rozhodně nepodporuji návrh na to, aby tento zákon byl stažen nebo aby byl přepracováván. Je dobře, že půjde do výborů, a je dobře, že k němu bude diskuse.
Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v této části v obecné rozpravě. Už bylo. Kdo je proti? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Takže můžeme přistoupit k hlasování. Poprosím vás o přihlášení a přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Tedy konstatuji, že žádný další výbor navržen nebyl a ani nezazněl žádný návrh na zkrácení lhůty. Končím projednávání tohoto bodu, tento uzavírám. Já vám všem přeji hezký pohodový víkend.
Navrhované ustanovení má vyřešit právní postavení farmaceutů, kteří získali odbornou způsobilost na území Slovenské republiky v období mezi rozpadem federálního státu a vstupem ČR do EU. Na území České republiky pracuje velké množství českých občanů, kteří získali vzdělání na Slovensku v oboru farmacie a ČR nemůže těmto lidem vydat rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace. Slovenská republika jim taktéž nemůže vydat osvědčení o kompatibilitě vzdělání, protože na území Slovenské republiky nikdy nepracovali.
Prosím pana poslance Vyzulu a připraví se pan poslanec Heger.
Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 5560, který se týká ujasnění postavení terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny.
Děkuji. Prosím pana poslance Hegera a připraví se pan poslanec Kaňkovský. Pan poslanec Kaňkovský a po něm paní poslankyně Chalánková.
Doufám, že jsem vás nevyděsil. Chci upozornit na to, že tyto pozměňovací návrhy jsou šesti variantami řešení vzdělávání profesní skupiny farmaceutický asistent. A dále tento pozměňovací návrh dává možnost uznat odbornou způsobilost studentu farmaceutické fakulty, který má kompletně zakončené tři ročníky magisterského studia, avšak s tím, že musí následovat šest měsíců práce pod odborným dohledem. Tady je třeba si uvědomit, že praktický výcvik je na farmaceutické fakultě doménou až vyšších ročníků studia. Návrh také řeší přechodné období pro vzdělávání farmaceutických asistentů, kteří studují v dosud platné dikci zákona, a uznání odborné způsobilosti těm farmaceutickým asistentům či laborantům, kteří studovali dle platné či dříve platné legislativy. V každém případě bychom ale konečné stanovisko měli sladit se skutečnými požadavky praxe, což pevně věřím, že se následně stane.
Děkuji, pane poslanče. Faktická poznámka pana poslance Hegera?
Děkuji. Já se zeptám opravdu jenom technicky a omlouvám se za to.
Já se kolegovi Leoši Hegerovi velmi omlouvám. Já jsem zadal původně pod jinými čísly sněmovních dokumentů, nicméně tam byla chyba v hlavičce, proto jsem je následně zadal. Takže je to pod těmi čísly, které jsem četl teď na plénu.
Takže tím je to vysvětleno a prosím paní poslankyni Chalánkovou. Připraví se pan poslanec Benda.
Hovořila jsem o něm již v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Tak, pan poslanec Benda byl posledním vystupujícím v podrobné rozpravě. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Pokud ne, tak končím podrobnou rozpravu a zeptám se na závěrečná slova. Není zájem.
Říkám stal, myslím stal i stala, protože nám počet mužů v tomto povolání k mé velké radosti rapidně stoupá. To znamená, že tento zdravotnický asistent nemůže pracovat samostatně, musí pracovat pod dohledem a má velmi nízké kompetence ve srovnání s kvalifikovanou sestrou. Tyto návrhy, které jsou především technického a upřesňujícího charakteru, za Ministerstvo zdravotnictví podporuji. Předpokládáme, že navržené úpravy přivedou do praxe více zdravotnických pracovníků, především všeobecných sester. Dámy a pánové, věřím, že návrh bude podpořen, a děkuji vám za pozornost.
Paní zpravodajko, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, v prvním čtení k tomuto zákonu byla podrobná věcná diskuse k této novele. Sněmovní tisk byl přikázán výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.
Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Teď byla v roli zpravodajky a rovnou ji požádám, aby znovu vystoupila, protože je první přihlášená do rozpravy. Nyní tedy vaše slovo v rozpravě, paní kolegyně, máte slovo.
Ještě jednou, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Já jsem k této novele vystupovala již v prvním čtení, ale musím říci, což jsem také čekala, že tlak na neschválení části tohoto zákona, a konkrétně návrh na zkrácené studium, je opravdu veliký a myslím si, že ještě bude. Doslechla jsem se, že různé skupiny budou oslovovat vás poslance a vysvětlovat jim, že není dobré, aby zdravotní sestra neměla vysokoškolské studium. Dokonce je přednášeno, že proběhla studie, která říká, že když se o pacienty stará vysokoškolsky vzdělaná sestra, je na těchto odděleních menší úmrtnost. Nebylo to v naší republice. Dalším důvodem pro to, aby vás někdo ovlivnil, bude to, že vám bude předkládáno, že tato sestra nebude moci jít pracovat do zahraničí. Prosím a znovu všem opakuji, žádné vysokoškolské vzdělání se neruší. Kdo bude chtít pracovat v zahraničí, může tak jako dosud studovat na vysoké škole. Také budete slyšet, jací studenti nyní navštěvují střední zdravotnické školy. Už to není jako dřív, s tím možná mohu souhlasit. Pak se ale ptám, jak je možné, že většina těchto studentů vystuduje následně vysokou školu. Netýká se to ostatních studentů jiných oborů, kteří se až na vysoké škole nebo vyšší odborné škole seznámí poprvé s něčím, co je má naučit znát odbornou problematiku, a naučí se to vlastně po třech letech. Až za vámi tedy někdo přijde a bude vám říkat, že zastupuje sestry, zeptejte se, kolik těch sester zastupuje.
To znamená, ten lékař byl volán v okamžiku, kdy bylo třeba nutné toho pacienta revidovat. Bylo to v Itálii, takže tam ta varianta ještě církevní péče na té sesterské úrovni byla velmi, velmi silná. A k tomu my musíme dospět prostě proto, že není finančně možné to takto zajišťovat, není to ani personálně možné zajišťovat. A to je tedy můj velmi silný apel. Teď řešíme něco, a my se v tom budeme snažit pomoci, ale je nesmírně nutné, aby na tom všechny ty složky ministerstva pracovaly. A není to jenom úkol pro tu lékařskou část. Rozkrájeli jiným způsobem. Protože se dovzděláš a děláš co? Děláš to samé co předtím. Čili ta varianta, ten sextet stejných škol, je skutečně podle mého názoru cesta do pekla, která zase bude tenhle problém prohlubovat, ale je v této chvíli určitou možností řešení, přechodovou možností, ale musíme to tak brát. Nesmíme si říct ano, teď jsme to vyřešili a máme dostatek sester.
Vaším prostřednictvím na pana poslance Svobodu.
Nyní má slovo paní poslankyně Chalánková, která je zatím poslední přihlášenou do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych odůvodnila pozměňovací návrh pod číslem 5833, ke kterému se pak v podrobné debatě přihlásím. V podrobné debatě se pak formálně přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu.
Také děkuji a ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud ne, tak končím obecnou rozpravu. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Vzdělávání a kreditní systém. Další špatný krok, který někdo udělal, a nyní se všichni těší, až ho napravíme. Určitě jsem pro povinné celoživotní vzdělávání, ale ať si každá organizace vytvoří vzdělávání dle vlastních potřeb, a ne aby to byla honba za kredity, i když mi ta přednáška nebo seminář vůbec nic neřekne. Zrušení odborného dohledu. Kdo ví, jak to funguje v nemocnicích, ví i to, že tento odborný dohled je mnohdy nedodržován. Ať si každé vedení nemocnice nebo organizace určí svůj adaptační proces a rozhodne, kdy pustí nově nastupujícího zaměstnance samostatně do směny. Tato novela napravuje mnoho dalších věcí. Dovolte mi nyní, abych se vyjádřila ke svým pozměňovacím návrhům, které načtu v podrobné rozpravě. Posádka RZP je tedy složena buď ze dvou záchranářů, anebo záchranáře a řidiče záchranné služby. K této péči je odborně způsobilá dětská sestra. Další pozměňovací návrh se týká aprobační zkoušky, která se dosud dělala v českém jazyce. Zde by se mělo změnit to, že první - opakuji první - písemný test by mohl být v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském. V současné době je vzdělávání v oblasti péče o osoby s nehojící se ránou realizováno v rámci certifikovaných kurzů či modulu v rámci specializačního vzdělávání. S ohledem na významný socioekonomický dopad prevence a zejména terapie chronických, to znamená nehojících se ran, je nezbytné sjednotit vzdělávací aktivity a zejména využít na důkazech založených poznatků, informací, které následně ovlivní rozsah a kvalitu nabízené poskytované péče.
Já vám rozumím, paní poslankyně, a požádám Sněmovnu o klid, abyste mohla -
... čímž bude splněna podmínka praxe, která odpovídá délce praxe v rámci akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu farmacie, a po této době bude farmaceutický asistent schopen se plnohodnotně zapojit do provozu lékárny a může vykonávat všechny činnosti, které farmaceutický asistent vykonává při běžném provozu lékárny. Já vám děkuji za pozornost a věřím, že tuto novelu zákona co nejdříve schválíme. Děkuji za pozornost.
Dovolte mi nejprve, abych se vyjádřil celkově k dalšímu kroku legislativního procesu při schvalování tohoto velmi důležitého, naprosto zásadního dokumentu, který se týká zdravotních sester a dalších. Je to nesmírně důležitá novela. Jenom malé procento jich požaduje vysokoškolské vzdělání a to je samozřejmě v této novele také umožněno. Nemůžeme zavírat oči před tím, že tradiční čínská medicína zde neexistuje (?). Všichni dobře víme, že v naší republice funguje celá řada těchto odborníků, nebo kvaziodborníků, nejsou nikde nijak zařazeni, nevíme o jejich kvalitě.
Budeme pokračovat bodem číslo 17, což je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych nyní uvedl projednávaný vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o specifických zdravotních službách a některé další zákony. Další z věcného hlediska podstatné změny spočívají v úpravě kastrací a genetických vyšetření. V navrhovaných úpravách genetických vyšetření se odráží vývoj, ke kterému v posledních letech v oblasti klinické genetiky došlo. Dílčí úpravy jsou dále provedeny v ustanoveních zákona, která vymezují sterilizace, lékařské ozáření a ochranné léčení. Dotčená ustanovení zákona se upřesňují v návaznosti na občanský zákoník. Rovněž se upřesňují odbornosti zdravotnických pracovníků způsobilých příslušné zdravotní výkony provádět. Dále dochází k upřesnění některých ustanovení zákona za účelem odstranění aplikačních nejasností. Na základě úpravy ustanovení o ochranném léčení bude umožněno vykonávat ústavní ochranné léčení během výkonu trestu odnětí svobody formou stacionární péče. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za pozornost a doufám, že vládní návrh zákona, který znamená praxí žádané upřesnění poskytování zdravotních služeb v oblastechi upravovaných zákonem o specifických zdravotních službách, upřesníte.
Děkuji, pane ministře. My jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.